My jako Poslanecká sněmovna a Senát přijmeme nějakou úpravu pravidel a vytvoříme nějaké nové podmínky pro Radu České televize, přičemž garantujeme to, že zůstanou zachována funkční období členů rady, kteří už byli zvoleni. Bude postupně doplňováno nebo Senát se bude zapojovat do té nominace postupně a je tu nějaký právní rámec, na základě kterého se bude dál postupovat. Poslanecká sněmovna a Senát přijmou úpravu zákona a podle ní se bude dál postupovat. Na tom přece není nic divného, nic negativního, ani v tom nelze shledávat nic podezřelého.
Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Černý a upozorňuju, že interpelace na pana premiéra končí v 16 hodin. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, na začátku května minulého roku nabídla energetická skupina Pavla Tykače vaší vládě levnou elektřinu. Jelikož se tehdy v médiích dalo zjistit pouze to, že se o tom na vládě jedná, tak jsem se vás na začátku června minulého roku na toto téma zeptal. Zajímalo mě, v jaké fázi jednání jsou a kdy se předpokládá, že dojde k dohodě. Vy jste mi tehdy odpověděl velmi vyhýbavě, vlastně jste mi ani neodpověděl. Vaše vláda se k této záležitosti nikdy nikde moc nevyjádřila. "My jsme levnou elektřinu vládě nabídli v první polovině roku. Nicméně z odezvy představitelů státu jsme si vyhodnotili, že o to není zájem, a v tuto chvíli už s tím nepočítáme."
To ovšem vyplývá z logiky indexu meziměsíčních a meziročních, takže z tohoto pohledu byla ta meziměsíční pouze v říjnu. Není to rozhodnutí ani Babišovy vlády, ani vlády Petra Fialy.
Děkuji a táži se paní poslankyně, jestli chce položit doplňující dotaz? Pan ministr bude chtít reagovat.
Poruším jednací řád, stejně jako paní poslankyně. Takže já jsem aspoň položil otázku vám, ale tím také porušuji jednací řád.
Ale máte pravdu, samozřejmě. Pojďme na dalšího přihlášeného, a to je pan poslanec Radek Vondráček, kterého zde...
Vážený pane ministře vnitra, já vás normálně rád vidím. Já jsem rád, že jste tady. Ono je vždycky lepší interpelovat konkrétní osobu než tady mluvit do zdi. Jaké je jeho personální složení? Kolik lidí v současné době představuje? Jsou to lidé na plný pracovní úvazek? Jak byli vybíráni? Kdo schvaluje jejich výstupy? Jak jsou účelně vynakládány veřejné prostředky? Které všechny oblasti sleduje KRIT? Domácí politiku? Zahraniční politiku? Co představují jednotlivá doporučení?
Když jsem vyzýval poslance, aby kladli otázky, to jsem netušil, že pan poslanec Vondráček bude mít takovouhle smršť otázek.
Toho si určitě vážím. Asi jsem si ne všechno stačil, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, poznamenat. Ale já jsem za tyto dotazy vlastně rád, protože i z nich vyplývá nerozlišování dvou věcí. Je tady akční plán, který se připravuje a projednává, boje proti dezinformacím, za který není zodpovědné Ministerstvo vnitra. Proč to říkám? Protože ve vaší interpelaci se objevila informace o tom, že plánujeme, a spojujete to s Ministerstvem vnitra, vydávat nějaké finanční prostředky neziskovým organizacím, že jako Ministerstvo vnitra plánujeme vydávat nějaké finanční prostředky médiím a podobně, jsem správně zachytil v té rychlosti, kterou jste ve dvou minutách musel ve svém příspěvku uplatnit. Ukázalo se, že Česká republika není připravena čelit velkým dezinformačním vlnám a na základě toho vzniká akční plán, který nemá pod sebou Ministerstvo vnitra. Je pouze jedním z připomínkových míst jako ostatní rezorty a má to pod sebou vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. V materiálu, který připravuje Ministerstvo vnitra, nejsou žádné finanční prostředky pro neziskový sektor. To se nás nijak v tomto ohledu netýká. Nevím, zda jste poslouchal moji odpověď na interpelaci panu kolegu Kotenovi, tady jsem to jasně vysvětloval, že se jedná pouze a jen o situace, stejně jako je to například na Slovensku, ve chvíli, kdy je ohrožena bezpečnost nějaké skupiny obyvatel. Někdo řekne, že nějakou skupinu obyvatel, ať jsou to obyvatelé podle nějaké rasy, etnika a podobně, anebo skupina nějakých poslanců z nějaké politické strany, ať už jakékoliv, takže jsou určeni k tomu, aby byli zlikvidováni násilnou cestou. To je prostě lež, která holt ve veřejném prostoru je, a někdo lhářem je, někdo není, někdo ty lži šíří, někdo nešíří. Lidé prostě lžou, někteří dokonce více. Pokud se ptáte na KRIT, pan Hanousek je bývalý novinář, marketér, a oddělení strategické komunikace KRIT, a to je asi stěžejní odpověď na vaši otázku, je organizačně zařazeno do kabinetu ministra vnitra. Informoval jsem se na postupy u minulé vlády, zda moji předchůdci ministři vypisovali výběrová řízení na pozice v politických kabinetech. Bylo mi řečeno, že tak nečinili téměř vůbec. Naopak je zcela běžné, že tyto pozice jsou obsazovány právě na základě rozhodnutí vedení Ministerstva vnitra. Je tam v současné době pět lidí na úvazky, kteří nejsou pod služebním zákonem, jejichž pozice spadají pod zákoník práce, nikoli pod zákon o státní službě. Jsou to lidé, kteří patří pod kabinet ministra. Je to oddělení strategické komunikace, není to žádný odbor, pod kabinetem ministra.
Poprosím dalšího interpelujícího, a to je paní poslankyně Maříková, která bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Válka. Máte slovo, paní poslankyně.
Ano, v České republice chybějí léky, ty výpadky jsou v celé Evropě, jsou na celém světě, a ministerstvo nejenom že zasedá, jedná, ale koná. Je potřeba poděkovat za to, že ho Poslanecká sněmovna přijala. Ono to vypadá atraktivně, protože inhalátor je pak zdarma, což je ale ve svém důsledku vede k závislosti na použití léčivého přípravku jednoho výrobce.
Paní poslankyně má zájem ještě položit doplňující otázku.
To byla balení, která distributoři v rámci celé Evropy měli navíc, udělali je speciálně pro Ukrajinu. Nebyly tam ty léky, které dneska chybí. Ono to ani nejde, Nurofen se takhle nedá úplně jednoduše vyvážet. Byly tam především léky, které slouží pro akutní medicínu, pro emergency medicínu, které slouží v době válečného konfliktu. To je velmi jednoduché vysvětlení.
Sice tady nemáme fronty na banány, ale máme zde tedy fronty na léčiva, a nejsou schopni pacienti si je zajistit ani pro sebe, ani pro své děti.
Vy jste tady zmínil specificky antibiotika, tak jenom připomenu, že příčinou toho, proč je teď určitý nedostatek antibiotik, je vyšší nemocnost občanů, než tomu bylo v posledních letech. Zmínil jste také Nurofen.
A tímto vyzývám pana poslance Josefa Kotta, aby přednesl interpelaci na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a zahájil tak blok odpovědí členů vlády, a připraví se pan Zdeněk Kettner. Jenom podotýkám, že pan ministr Nekula je řádně omluven.
Přesně tak, moje interpelace na pana ministra zemědělství, který je omluven, se týká nákazové situace u hospodářských zvířat v České republice, kterou je aktuálně ptačí chřipka a africký mor prasat. Jedná se o naléhavou situaci, která by mohla v konečném důsledku ohrozit spotřebitele, protože lze očekávat nárůst ceny vajec. Co se týká afrického moru prasat z minulého týdne, jsou tři nové záchyty v Libereckém kraji. Druhá otázka: Jak jsou vypláceny kompenzace za veterinární opatření a jsou zajištěny dostačující finanční prostředky na budoucí období? Třetí otázka: Jaký bude mít tato situace důsledek pro Českou republiku ve vztahu k odsouhlasené likvidaci klecových chovů? A doplňující otázka, zda není čas připravit odložení účinnosti likvidace klecových chovů. Domnívám se, že tyto položené otázky nezajímají pouze členy zemědělského výboru, ale všechny chovatele dotčených hospodářských zvířat. Předem děkuji za zodpovězení mých otázek.
Děkuji za dodržení časového limitu.
Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že se jedná o ústní interpelace, očekával jsem i ústní odpověď, čili svoji interpelaci si nechám na příště a vzdávám se svého práva na písemnou odpověď na moji interpelaci.
Děkuji, pane předsedající.
A já tady mám takové srovnání. A mám tady jenom takové malé porovnání mezi Českou republikou a Rakouskem.
Děkuji a paní ministryně může dokončit svoje vysvětlení.
, což jsou vlastně ti, kteří uspějí, ale není dost těch evropských peněz. Určitě je to na delší diskusi. Ale opravdu tam je potřeba posílit i otázku hodnotitelů. A co se týče metodiky M2, teď budeme i dál komunikovat s naší komisi pro hodnocení, protože přesně jak jste to říkala, ona se situace i z hlediska publikační činnosti výrazně mění. A já bych velice chtěla, aby v rámci modulu M1 byla hodnocena i účast v prestižních grantech, v ERC grantech anebo v jiných prestižních grantech. Takže ještě jednou: posílení institucionálního financování, posílení excelence a posílení transferu.
Děkuji a poprosím dalšího z řádně přihlášených, a to je pan poslanec Richard Brabec, který bude interpelovat pan ministra Mariana Jurečku.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Odpusťte mi to slovo, i když je to samozřejmě rozhodnutí úředníků. A já jenom chci se vás zeptat, jestli to rozhodnutí považujete za definitivní, jestli případně tam vidíte nějakou možnost, jak se proti tomu odvolat, protože ono v sobě má i jistou dávku precedentu.
Takže já v tento okamžik nemohu tady jednoznačně říci: Ano, nastane nějaká změna v budoucnu nebo nenastane. Dávám férově odpověď, jak jsem se dneska seznámil s tím postupem, s tím, jak ta opatření byla navrhována, jaká byla argumentace, která to odmítla. Takže já se jako ministr spojím s panem ředitelem. Bude mluvit o tom, jestli lze ještě nějak významně předefinovat je, rozšířit, upravit tak, jestli by měla vůbec šanci na nějaké nové posouzení v budoucnu, která by měla šanci na úspěch.
Děkuji a pan poslanec má zájem ještě položit doplňující dotaz.
Já to jenom ještě krátce doplním pro pana ministra. Protože my jsme paradoxně v situaci, kdy bavorská strana to má otevřeno vlastně až na bavorskou hranici a my to máme zavřeno celoročně.
Druhá doplňující otázka je: Znáte znění kompetenčního zákona, kde se říká, že Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, diagnostiku a léčení lidí? I v tomto případě se domnívám, že z toho vyplývá, že tyto informace, tato data, byste se jimi měl zabývat, měl byste je sledovat a měl byste v tom konat. Třetí otázka: Nemyslíte si, že včasné provedené lékařského výkonu je podstatným parametrem dostupnosti lékařské péče? A poslední: Nedomníváte se, že zájem o to, aby se sledovala a vyhodnocovala tato data o nepřiměřeně dlouhých čekacích dobách na centrální úrovni, ukládá ministerstvu nejen kompetenční zákon, ale minimálně zdravý selský rozum, že tato data mají vliv na zdraví českých pacientů a na celkový zdravotní systém České republiky? Jsem přesvědčen, že úkolem Ministerstva zdravotnictví a i ministra je sledovat čekací doby na zdravotní výkony a v případě nepříznivého stavu je - i vzhledem ke kompetenčnímu zákonu - zasáhnout. Děkuji, pokud zodpovíte tyto mé tři doplňující otázky.
Děkuji, pane poslanče. Pan ministr se hlásí do rozpravy. A než mu udělím slovo, mám zde jedno sdělení. Pan poslanec Jiří Hájek ruší svoji omluvu.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegyně a kolegové, Ministerstvo zdravotnictví bohužel, a moji předchůdci včetně Vojtěcha Adama a všech pěti ministrů, kteří tam za vlády hnutí ANO byli, nikdy tato data nesledovali. Je to dáno z legislativy, což, prostřednictvím paní předsedající, pan poslanec Farhan, který pracoval na ministerstvu, velmi dobře ví. Ministerstvo nemělo absolutně žádnou statistiku a analýzu o tom, kolik je kde praktických lékařů, kolik je kde lékařů pro dospělé, pro děti a dorost. Tyto analýzy postupně ministerstvo dává dohromady, postupně jsme propojili data, a tady je potřeba poděkovat i mým předchůdcům, kteří začali v určitém směru tuto činnost dělat. Začali jsme dávat dohromady data, takže dneska máme jasnou představu o tom, kolik je u kterého lékaře registrovaných pacientů. Co mohlo Ministerstvo zdravotnictví udělat a co samozřejmě udělalo, po dohodě s pojišťovnami jsme cílili peníze tak, aby plánované výkony nebyly zastropované počtem prováděných výkonů. Větší problém než plánovaná vyšetření jsou bohužel screeningová vyšetření, protože během těch dvou let, protože intervaly například u mammografického screeningu jsou dva roky a u některých dalších screeningů jsou také intervaly, nám vypadla - a zase, není to ničí vina - nám vypadla jedna velká skupina žen ze screeningu a my teď musíme tady toto všechno nějakým způsobem dohánět. Toto je skutečně velký problém, navíc část těch pacientů si odvykla na screeningová vyšetření chodit, prostě proto, že jejich dostupnost se výrazně zhoršila. Proto ve spolupráci s VZP jsme spustili kampaň a cílené zvaní pacientů na screeningy. I to byl důvod, proč jsme posílili výkony, které se dělají v centrech, plánované výkony, a proč jsme posílili jednodenní chirurgii. V příštím roce bychom chtěli posílit celou jednodenní medicínu. Mohlo by to vést k dalšímu zkrácení objednacích dob u plánovaných výkonů. Není to absolutní otázka peněz, protože peněz je na screeningové výkony dostatek. Ale znovu opakuji, v současné době není povinnost žádného zdravotnického zařízení, a my nemáme možnost bez změny zákona tuto povinnost zavést, hlásit řadu údajů, a to včetně těch, jaké jsou objednací doby na plánované výkony. A ano, souhlasím s panem poslancem Farhanem, vaším prostřednictvím, paní předsedající, je to chyba, považuji to za chybu a velmi budu rád, když ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou co nejrychleji schválíme legislativní změny tak, abych tato hlášení mohli dostávat.
Dobré odpoledne. Dalším bodem našeho pořadu jsou Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Než dám slovo paní poslankyni Ivetě Štefanové, která má vylosovanou první interpelaci, ještě načtu omluvy: omlouvá se paní Opltová Michaela od 15 hodin z pracovních důvodů, pan Pavel Staněk od 14.30 z pracovních důvodů, pan Špičák Julius od 12 hodin z pracovních důvodů a paní Helena Válková od 14.30 z pracovních důvodů. Nyní tedy dávám slovo paní poslankyni Ivetě Štefanové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Připraví se pan poslanec Radek Vondráček.
Výše tohoto stropu dnes ale není předmětem mé interpelace. Kdo by chtěl ale z poklesu cen energií profitovat, má smůlu. Vláda totiž od letošního roku uzavírání spotových tarifů pro nové zákazníky z řad maloodběratelů, tedy malých firem a domácností, zakázala. Pokud zákazník nemá nainstalované průběhové měření, nesmí s ním dodavatel plynu nebo elektřiny v období platnosti stropování cen uzavřít spotový produkt. Vláda ceny zastropovala, už týdny ale burzovní ceny energií klesají. V období zastropování cen je tedy minimálně na celý rok 2023 spotový tarif teoreticky nejvýhodnějším možným řešením z hlediska zákazníka. Já se ptám, pane premiére, proč vláda tyto spotové tarify zakázala?
Slovo má pan předseda vlády Petr Fiala.
Vážená paní poslankyně, děkuji za tu otázku. My tímto krokem bráníme neočekávanému nárůstu ceny elektřiny pro občany, protože tyto tarify jsou pro občany, kteří nemají průběhový elektroměr, výhodné pouze teoreticky. Spotový tarif teoreticky funguje tak, že občan platí elektřinu podle její aktuální ceny na burze v době, kdy ji spotřebovává. Pak je úplně jedno, jak se ten spotřebitel choval. Pokud spotřebitel průběhové měřidlo má - což mají třeba všichni, kteří si pořídili fotovoltaiku - pak je to skutečně výhodné a mohou tím ušetřit. Ještě nějaká fakta. Tedy ty spotové tarify jsou pro zákazníka riskantnější než pevně stanovené tarify. Ano, za určitých okolností mohou být výhodné, ale je zde riziko, že budou mít povinnost platit i několik set eur v případě vysokých cen. Proto z důvodu ochrany zákazníků a spotřebitelů se vláda rozhodla tento typ tarifu omezit. Proto vláda udělala toto opatření, které je určitě odpovědné, a naopak chrání naše občany, zákazníky, spotřebitele, před prudkým zvyšováním cen ze strany dodavatelů.
Děkuji panu předsedovi za dodržení času a ptám se paní poslankyně, jestli má zájem ještě o doplňující otázku? Není tomu tak.
Ale co je ještě důležitější, tady je problém s judikátem.
Ano, děkuji.
Děkuji za ten podnět.
Vážený pane předsedající, pane ministře, já se na vás obracím s interpelací s názvem Digitální očkovací průkaz, a to na základě článku, který vyšel v médiích, o tom, že se chystáte vytvořit zhruba za 50 milionů digitální očkovací průkaz z aplikací Tečka a Čtečka.
Máte slovo, pane ministře.
Já velmi děkuji, pane předsedající. Já jsem to samozřejmě diskutoval s Národním úřadem pro ochranu osobních údajů. Není důvod na tom cokoliv měnit. To je to, co by Tečka měla umět, všechny potenciály to má.
Děkuji a táži se pana poslance, jestli má zájem? Nemá zájem na doplňující otázku. Tak můžeme přejít k dalšímu interpelujícímu a to je pan poslanec Hubert Lang, který bude interpelovat pana vicepremiéra Mariana Jurečku, a to ve věci kauzy ke jmenování ministra životního prostředí. Máte slovo.
Já se chci zeptat pana ministra Jurečky, proč? Jestli náhodou pan Jurečka neriskuje další aféru nebo kauzu této pětikoalice? Proč pan Jurečka tak trvá na panu Hladíkovi a zda opravdu KDU-ČSL je tak personálně vyprázdněná, že nemá jiného kandidáta, čistého, na tuto pozici?
Hlásí se do rozpravy ještě pan poslanec Farhan.
Děkuji za odpověď, pane ministře. První věc je, že když se vrátím k těm mým dotazům. Určitě se shodneme v tom, že ta data jsou důležitá, protože jinak byste jako ústřední orgán státní správy nemohl do toho zasahovat, nemohl byste to řídit a de facto by velmi sporně se naplňoval kompetenční zákon. Věřím, že se tím budete zabývat, ale přesto vás požádám, paní předsedající, aby Poslanecká sněmovna hlasovala nesouhlas s touto odpovědí vzhledem k tomu, co Ministerstvo zdravotnictví na moji písemnou interpelaci odpovědělo.
Děkuji, zaznamenala jsem váš návrh. Ještě s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Mašek. Děkuji za dodržení času a omlouvám se, že jsem přehlédla vaši přihlášku k faktické poznámce. Pan ministr se přihlásil do rozpravy.
Paní předsedající, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já si nesmírně vážím vždycky konstruktivní debaty, ale dovolím si ještě jednou pomalu a srozumitelně zopakovat. Co jsem zdědil, to mám a rok se to snažím intenzivně změnit. Samozřejmě že je nutné změnit legislativu o registrech, ale pokud si vzpomenete a byli byste korektní, vzpomeňme si na velmi bouřlivou debatu o Tečce, která souvisí s registry. My nemáme příslušný zákon, a proto jsme odkázáni na to, co nám úřad pro ochranu osobních dat dovolí nebo nedovolí sledovat. Proto jsem musel nachystat zákon o zdravotních registrech, proto od ledna Ministerstvo zdravotnictví nebo od března tento zákon chystá. A já znovu opakuji, není to ničí vina, protože žádný z ministrů po roce 1989 tuto ambici neměl. Já se těším na další interpelaci, předpokládám, že bude, teď se pobavíme o diagnostice. Buď jim mohu věřit, nebo nemohu, ale nemám žádnou legislativní možnost si ověřit, zda ta data jsou správná. To ale doufám, že si každý z vás, který je tady lékař, zdravotník, a myslím si, že každý, každá poslankyně, poslanec, uvědomí, že během jednoho roku téměř není možné, kdy ještě ze začátku tohoto roku jsme řešili minimálně tři měsíce velmi silnou vlnu omikron. Uvědomuju si, že Poslanecká sněmovna napříč politickým spektrem, tak jako Senát, nebude pravděpodobně hlasovat úplně jednomyslně, protože se tady střetávají dva světy. Ten první svět je sledovat co nejvíce dat, a to je svět, který je můj, tak, abychom podle toho mohli reagovat. A já bych velmi chtěl znovu poprosit, abychom se na úrovni zdravotního výboru velmi korektně - a budeme se o tom bavit, když zdravotní výbor bude na ministerstvu - bavili o tom, jaká data sledovat, protože to nejsou data pro Válka, to nejsou data pro Ministerstvo zdravotnictví, ale to jsou data pro pacienty a české zdravotnictví bez ohledu na to, kdo povede Ministerstvo zdravotnictví, bez ohledu na to, která strana vyhraje volby. To jsou data, která jsou naprosto zásadní pro to, abychom mohli centrálně řídit zdravotnictví, na tom se asi všichni shodneme. Ministerstvo nesleduje ta data, nesledovalo a nemá žádnou šanci je sledovat. To je realita.